Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat návrh pana poslance Brázdila. Kdo je proti?
Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Kdo je proti? Zamítnuto. A nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Já se tedy ptám, jestli někdo navrhuje přikázání jinému výboru jakožto garančnímu? Nevidím zde jiný návrh, tak přistoupíme k hlasování. Výsledek: přijato. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Ptám se tedy ještě, jestli má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům? Nevidím. Můžeme tedy přejít k finálnímu hlasování, a to je o dvou návrzích. Výsledek: přijato. Můžeme přistoupit k dalšímu bodu a je to bod, který byl přerušen 8. 9. na 35. schůzi Poslanecké sněmovny a jedná se o Reflektuji to, že místo pana ministra Kupky bude zřejmě pan ministr Baxa, je to tak, pane ministře? Ano, zpravodajka paní Zuzana Ožanová.
Děkuji za slovo, pane předsedající. To znamená, je to administrativní zátěž jak pro ně, tak je to administrativní zátěž pro státní správu. Děkuji za pozornost.
Děkuji a táži se, jestli ještě někdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě? Nikoho nevidím, tím tedy končím obecnou rozpravu. Táži se, jestli je zájem o závěrečné slovo? Zahajuji tedy tímto podrobnou rozpravu. Jenom připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.
Jaký je výsledek? Nikdo nic neřekne, nikdo nepocítil nic. My jsme byli proti. Ani není unijní řešení energií, ani není řešení migrační krize, nic, nic. Je potřeba si to tady jasně říct ve Sněmovně. Takže to je můj návrh na další mimořádný bod a prosím vás o schválení.
Pane předsedo, sice jste vystupoval srdnatě k tomu bodu, ale neřekl jste, kdy byste to chtěl zařadit. Jako druhý bod, dnes druhý bod. To jsem opravdu nezaznamenala, omlouvám se. Prosím, máte slovo.
Paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu stručný, vlezu se možná do pár minut. Mám tady dva návrhy, které bych chtěl předřadit, respektive dát je v pátek jako první a druhý bod. A myslím si, že není potřeba otálet a čekat na nějaké jiné návrhy, ať už vládní, anebo poslanecké. Vím, že tady Piráti také navrhovali před několika týdny navýšení rodičáku už pravděpodobně s něčím konkrétním, tak se domnívám, že by tady tento bod, a poprosím o jeho podporu, měl být zařazen, ještě jednou opakuji, jako druhý bod v pátek.
Děkuji za slovo. V jednoduchosti jde o stopku pro nikotinové sáčky pro děti a mladistvé. Je to již několik měsíců, tu novelu zatím nepředložilo. Skutečně dochází k problémům. Je prokázáno, že to zásadně škodí zdraví, je prokázáno, že je to silně návyková látka obsahující nikotin. Já bych požádal, aby to bylo zařazeno po pevně zařazených bodech.
Na dnes? Další je přihlášen s přednostním právem pan ministr Bartoš. Prosím, máte slovo.
Já vám děkuji za slovo. Já bych pouze krátce chtěl k programu a k již zařazeným bodům. To je zcela mylný výklad, to už jsme tady vysvětlili, vysvětlili jsme to na výboru, takže přijetí návrhu to skutečně nebrání. Soudní dvůr už nebude přihlížet k tomu, že legislativní proces v českém Parlamentu běží. Ten prostě vyhodnotí, že implementace nebyla naplněna k 2. srpnu 2021, a to už je důvod pro uložení sankce.
Ale víte, na čem stojí Národní rada pro sport? Na financích. Pokud nebude mít finanční prostředky, tak nebude mít co těm sportovním klubům dávat.
Děkuji za dodržení času. Než dám slovo k faktické panu poslanci Šimkovi, přečtu omluvu. Omlouvá se pan poslanec Patrik Nacher od 15.30 do 22 hodin ze zdravotních důvodů. A nyní prosím pana poslance Davida Šimka. Prosím, máte slovo.
Já to vezmu z dvojího hlediska. Jsem předseda školské komise Svazu měst a obcí a víte, paní kolegyně, jako bývalá ředitelka této instituce, že skutečně Svaz měst je výborným připomínkovým místem a mohl v minulosti často být dobrým partnerem při tvorbě a budování Národní sportovní agentury. Dávali jsme k tomu připomínky, aby se výzvy nastavily jinak. Bohužel, vyslyšeni jsme nebyli. Když v letošním roce skupina poslanců, která se oblasti sportu věnuje, požádala předsedu pana Neussera, aby upravil dotační výzvy a skutečně se zamyslel nad chybami, které byly v minulosti udělány, tak i když jsme žádali, aby investiční výzvy byly vyhlášeny hned v lednu, byly vypsány až na začátku září. Nechápu proč. Mohly už být dávno devět měsíců vypsané. Stejně tak byly vypsané s podmínkami, které nebyly diskutovány s žádnými partnery v území. Takže opět je v nich spousta chyb, které povedou k tomu, že budou výrazně omezeni žadatelé a bude problém ty dotace vyčerpat.
Nyní poprosím o faktickou pana poslance Pavla Klímu, připraví se pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. V podstatě třeba nějaké podmínky blížících se výzev. A teď si představte, že třeba máte investiční výzvu pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, maximální počet 110 bodů, tady vám to můžu ukázat v tabulce , a z toho plných 20 bodů dostanete za to, že máte podepsanou smlouvu o dílo. Děkuji za pozornost.
Skončilo to prostě debaklem, od té doby se to lepí.
Pouze reakce v tuto chvíli opět na pana Klímu, a myslím, kdo ještě další vystupoval teď v tuto chvíli - pan poslanec Adamec. A vy jste přesvědčen o tom, že když tam dáte pětičlennou radu, která se bude platit velkými penězi, že to bude tak úplně růžové a skvělé a že s tím všichni budou spokojeni?
Děkuji. Nyní s faktickou vystoupí pan poslanec Petr Gazdík, připraví se Marek Novák. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Ten zákon je tu proto, že Národní sportovní agentura nefunguje, a zeptejte se kteréhokoliv klubu na zkušenosti z posledních dvou let, jakým způsobem jsou vypisovány dotace, jaká je transparentnost agentury, jakým způsobem časově se nedají zvládat ty dotace. A to se nebavím o tom, že se směšuje mládež, která má být pod Ministerstvem školství, a školní sport, kdy agentura také vypisuje dotace na stejné věci. Tak já vám řeknu fakta. Poslední rok fungování na Ministerstvu školství stálo 7 miliard rozdělování sportovních dotací, které rozdělovalo 15 lidí, zhruba 20 milionů korun. Z výroční zprávy Národní sportovní agentury - loni je tam 70 lidí a stálo to 130 milionů korun. A vy se tady budete rozhorlovat nad pětičlennou dozorčí radou. Toto jste způsobili, nefunkční agenturu za 130 milionů.
Já si myslím, že se tady úplně naprosto zbytečně hádáme, protože máme všichni stejný cíl, a to, aby kluby dostaly peníze, kdy mají. Ještě lepší je ten červený odstavec v podmínkách, který píše, že do konce roku samozřejmě celou částku musíme vyúčtovat, což je paráda.
Oprava chyby v odkazu na zákon o odpovědnosti za přestupky. Takže zde je pozměňovací návrh pana Roberta Stržínka, já se k němu přihlašuji.
Nikdo další se do podrobné rozpravy nehlásí, čímž tedy končím podrobnou rozpravu a končím druhé čtení tohoto návrhu.
Samozřejmě, my jsme si vědomi, pane ministře, že se jedná o velmi nejednoduchou věc ve vztahu k určení toho, kdo ty spory bude řešit. Takže tolik za mě.
Děkuji, pan ministře. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu tedy končím. Táži se na závěrečná slova, jestli ještě pan ministr má zájem o závěrečné slovo? Pan zpravodaj? Vzhledem k tomu, že nebyly v podrobné rozpravě načteny návrhy, o kterých by bylo potřeba hlasovat, končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Vrátíme se k bodu, který jsme před bodem 10 přerušili, a tím je bod Prosím, máte slovo.
Já se pokusím zareagovat na ten zbytek bodů, které padly v legitimní debatě ve faktických poznámkách - příspěvcích kolegů. Načal jsem těsně před přerušením tohoto bodu otázku financí do sportu. Dostal jsem se pouze k energiím, takže u tohoto bodu budu pokračovat. Třetí zcela konkrétní krok naší vlády k financování sportu je prosím vás včerejší zasedání vlády. Meziročně! Myslím si, že jsem snad řekl celou řadu konkrétních kroků z posledních tří měsíců, kdy naše vláda na sport v oblasti financí velmi výrazně myslí. Takže já bych poprosil všechny, neřešme tolik ty rozpočtované částky a řešme skutečné čerpání do sportu ve státním rozpočtu. V debatě tady padlo, že novela - myslím si, teď doufám, že budu citovat přesně - je šitá horkou jehlou a není projednána, diskutována se sportovními svazy. V posledním červnovém týdnu půldenní projednání tady na půdě Poslanecké sněmovny, účastnili se ho, pokud si dobře vzpomínám, i zástupci opozice, což jsme tehdy byli rádi, s 23 pozvanými. Žádná z připomínek nebyla blokační, žádná z připomínek nebyla kritická, všechny byly výhradně upřesňující a jsme za ně rádi. Ve faktické padlo, proč zakotvujeme v té novele funkční rozdělení a jasné funkční rozdělení nebo gesční rozdělení NSA a MŠMT nad školským sportem, vysokoškolským sportem a mimoškolním sportem. No, prosím vás, to je zase vyslyšení volání sportovního prostředí. Takže to je naopak vyslyšení velmi silného volání z oblasti základního, středního i vysokého školství i z oblasti takových asociací, jako je Asociace školských sportovních klubů.
Já bych možná chtěl reagovat asi na dvě věci, které si myslím, že jsou z toho pohledu zásadní.
Pojem spravedlivý důvod není třeba blíže vymezovat, neboť je v českém právním řádu opakovaně užíván. Jedná se tedy o takové omezení či úpravu, pro které provozovatel služby informační společnosti s dominantním postavením na trhu nemá spravedlivý důvod.
A nyní poprosím pana předsedu Michálka, aby vystoupil v rozpravě s přednostním právem. Prosím, máte slovo.
Takže toto není skutečně výdělečné a nemělo by to podléhat kolektivní správě, nemělo by to podléhat poplatkům.
Děkuji a nyní s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Lubomír Brož. Prosím, máte slovo.
Takže hází přes palubu umělce, můžu tomu tak rozumět? Já k tomu mám jenom další případ, protože jsme na hrozně tenkém ledě. Já teď neříkám tak ani tak, ale představme si zase, když se mluvilo o příkladech - prodejnu keramiky a tam, aby se zákazníci dobře cítili, hraje rádio. Tou logikou, kterou jsme tady před chvílí slyšeli, tak v prodejně například Malva nebo Tapety nejsou něčím, co slouží k tomu provozování činnosti a k výdělku, takže by za ně také nemusel platit ten příslušný podnikatel? Takže jenom dávám k tomu další aspekt do diskuse, protože jsme na opravdu velmi, velmi tenkém ledě.
Děkuji, pane poslanče, a nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan předseda Jakub Michálek.
Musíme se řídit i v tomto právním principem, abychom přiznali každému to, co mu náleží, ale naopak abychom nepožadovali po těch živnostnících platit platby, na které nárok není. Děkuji.
Děkuji a nyní v obecné rozpravě vystoupí paní poslankyně Klára Kocmanová.
Na naprostou většinu sportovních organizací, terminus technicus legislativní pro spolky, kluby a tak dále, dopadne zastropování. Prosím vás, zastropování cen energií je malá finanční podpora? Z toho vidíte, že to na naprostou většinu sportovních organizací dopadne, budou v režimu zastropování.
Pane předkladateli, já se velice omlouvám, na 16. hodinu máme plánovaný jiný bod, tudíž musíme projednávání tohoto bodu 95 přerušit, protože na 16. hodinu máme bod číslo 10, takže přerušuji projednávání tohoto bodu. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Jedná se konkrétně o transpozici dvou směrnic Evropského parlamentu a Rady, které jsou součástí modernizace unijního autorského práva. Návrh zákona včetně několika poslaneckých návrhů byl opakovaně projednáván na schůzích výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu i v podvýboru pro kulturu. Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 31 schválit ve znění několika pozměňovacích návrhů, a to konkrétně tří pozměňovacích návrhů paní poslankyně Kocmanové a jednoho pozměňovacího návrhu pana poslance Michálka. A já si dovolím tyto pozměňovací návrhy, tak jak byly předloženy, okomentovat, zdůrazňuji, z pohledu mého ministerstva. Předpokládám, že paní kolegyně Kocmanová má v plánu případně také k tomu vystoupit, ale myslím si, že je to pro tuto věc důležité, protože tyto návrhy už byly podpořeny výborem. Je to změna, která se jeví jako technická, ale je velmi důležitá. Jenom k tomu dodám, že implementovaná směrnice konkrétní formu výkonu práva vydavatelů neupravuje a stanovisko mého ministerstva je k tomuto pozměňovacímu návrhu souhlasné. Pozměňovacím návrhem paní kolegyně Kocmanové má být upřesněno, že automatické blokování, teď jako pojem, se bude týkat jen takového obsahu, který je totožný nebo rovnocenný s obsahem nahlášeným nositeli práv, a doplňuje se definice pojmů totožný obsah a rovnocenný obsah. Ministerstvu kultury jsou známy obavy zástupců některých dotčených subjektů, především nositelů práv, týkající se ustanovení o automatickém blokování obsahu. Konkrétně se jedná o obavy z toho, že pozměňovacím návrhem dojde k zúžení výkladu povinnosti odstranit či zablokovat protiprávně nahraný obsah a že obsah, který by měl být dle názoru nositelů práv zablokován, se na úložištích bude objevovat nadále. Nic nemění na tom, že povinnost blokovat nebo odstranit obsah se bude vztahovat ke konkrétním dílům, a to na základě informací poskytnutých nositeli práv. Ten stanoví možnost právnické osoby hájící zájmy uživatelů podat hromadnou žalobu vůči úložišti, které opakovaně neoprávněně blokuje obsah. Jenom si tím dovolím podotknout, že jsem byl v této věci osloven nesouhlasně ve vztahu k pozměňovacímu návrhu, který jsem teď citoval. Takové výslovné doplnění obecně platného pravidla není nutné z koncepčního hlediska. To je v případě, kdy bude dané úložiště využíváno ke sdílení autorskoprávně chráněného obsahu. Pozměňovací návrh pouze říká, že mu to není a nemůže být uloženo.
A mně připadá, že se tady vytratil, jak říkáme my Češi, zdravý selský rozum. Já to doporučuji schválit. A je mi při schvalování tohoto návrhu zákona velmi, velmi smutno.
Ano, vidím zde přednostní právo.
My jsme Evropa, my to můžeme ovlivnit. Ten zákon opravdu pracuje - asi s těmi čísly nemusím pracovat - s těmi procenty, která jsou nám de facto nařízena. Já jsem členem dozorčí rady Dopravního podniku v Pardubicích. Takže oni se blíží oproti tomu letošnímu nebo loňskému roku o nárůst skoro o 5 miliard jenom na energiích. A to není jenom pan ministr Bartoš za MMR, tohle musí být, kolegové, vaše spolupráce mezi MMR, mezi Ministerstvem průmyslu, samozřejmě Ministerstvem dopravy a Ministerstvem financí. Jsme v druhém čtení, já tu nemám žádný pozměňovací návrh.
Děkuji a končím obecnou rozpravu. Končím obecnou rozpravu. Závěrečná slova? Nejsou. Já jsem myslel, že to zvládneme.
Byl tady dotaz, a řekl bych nepřesné srovnání, tak se ho pokusím vysvětlit a myslím, že to je nepochopení mezi politickou funkcí a odbornou funkcí. Zase, myslel jsem si, že jsem to vysvětlil. Chybu hledám ve vysílači, nikoliv v přijímačích, takže ještě jednou vysvětlení. To je role ministra. Role vedení Národní sportovní agentury je role odborná ve vedení sektorového ústředního orgánu státní správy. Tak jsem si myslel, že rozdíl odborné sektorové ústřední orgány státní správy a role ministra jsem snad dostatečně vysvětlil. Padl tady dotaz, proč tuto změnu neděláme až s ministerstvem sportu, nebo proč dokonce nepíšeme rovnou ministerstvo sportu a proč nečekáme a tuto změnu neděláme současně se změnou zákona o sportu. Prosím vás, tady jenom řeknu: předpokládám, že všichni žijeme - já v ní žiju - v politické realitě. Já bych si ho velmi přál, velmi bych si ho přál, ale žiju v politické realitě a ministerstvo sportu dneska nemáme. Já jsem také férově říkal, že tato novela je jedním... taková podmínka sine qua non, jedna z důležitých podmínek, abychom český sport začali měnit k lepšímu. Není to zázrak, který vyřeší vše, ale je to jedna z nutných podmínek. Kontrola - již jsem tady zmiňoval, tak to je možná duplicitně, už jsem si poznamenal, že to bylo od víc kolegů, Národní rada pro sport dneska má v zákoně nulové kompetence, dozorčí komise navržená v novele má zákonem stanovené kompetence, ale i zákonem stanovené povinnosti, to znamená opravdu povinnosti četnosti zasedání, kontroly hospodaření, kontroly souladu činnosti Národní sportovní agentury se zákonem, pravomoci, nahlížení do podkladů, nahlížení do čísel, nahlížení do ekonomiky. Poslední bod, který chci jenom vyvrátit, to už je opravdu zcela věcná, padla tady v debatě nepřesná informace, tak to chci uvést na pravou míru, že předseda vlády může kdykoliv odvolat předsedu Národní sportovní agentury. Přečtěte si, prosím vás, stávající znění zákona. V zásadě za běžného chodu věcí je předseda Národní sportovní agentury, a to jenom věcně konstatuji, odkazuji na zákon, neodvolatelný. Tolik tedy snad k vypořádání všeho, co padlo v diskusi. Věřím, že jsem se pokusil zodpovědět vše. Tolik za mě.
Poznamenal jsem si zkrácení o 30 dnů na 30 dnů a nevyslovil jste souhlas navrhovatele.
A myslím si, že i všichni ti velcí hráči, jak tady bylo zmiňováno, možná čekali od této novely trošku něco víc. Určitě přijdeme i se svými vlastními pozměňovacími návrhy, které budeme pokládat pro vedení Národní sportovní agentury za přínosné.
Vycházím z toho, že žádáte o prodloužení lhůty o 20 dní.
Víte, vy jste měli možnost v roce 2018, úplně neskutečnou možnost postavit znovu systém NSA nebo podpory sportu v České republice. Nastavili jste nefunkční systém - a já vám to řeknu z praxe. Takže to je důvod, proč se tady scházíme, proč připravujeme novelu systému tak, aby byla pružná, abychom do něj jako poslanci třeba mohli kontrolně vidět.